Pokud to neudělá, může způsobit to, že se za pár let bude naše země potýkat se stejnými problémy, jaké vidíme v zemích západní Evropy, které prosazovaly vstřícnou migrační politiku. Pan premiér by měl jasně deklarovat, jaký je postoj české vlády k uvedenému globálnímu paktu. Pokud nás vláda bude balamutit ve smyslu, že jeho podpisem vlastně o nic nejde, pak jen klame naše občany. Pevně věřím, že v sobě naleznete sílu se tomuto dokumentu vzepřít a hájit zájmy České republiky a jejích občanů. A ještě bych chtěla vzkázat panu ministru Hamáčkovi prostřednictvím pana předsedajícího, že tomu, co jste nám tady ohledně globálních paktů vysvětlil, nevěřím a je to pro mě nedůvěryhodné.
Také děkuji a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Benešíka.
Tak to je rok 1998, programové prohlášení vlády Miloše Zemana.
Děkuji za tuto faktickou poznámku a nyní prosím pana poslance Peksu do obecné rozpravy.
Dobrý den, dámy a pánové. Připomenu, že jsme odmítli ty trvalé kvóty přerozdělování migrantů.
Mám pocit, že je v sále zvýšený pohyb a nevím, jestli souvisí s projednávaným bodem, takže bych poprosil o větší klid.
Takže to, že se dnes tímto tématem zabýváme, není poprvé, ale je dobře, že se jím zabýváme. Proto se k tomu vyjadřuji. A chci připomenout, že Česká republika také má co vracet. Přijíždí tento bankovní úředník a výsledkem jeho půlleté práce v tehdejším Československu je záchrana 669 převážně židovských dětí. Dostal je z republiky, na kterou už padalo to nacistické jho, dostal je z republiky pomocí osmi transportů. Ten poslední transport, který byl určen na 1. září roku 1939 a měl zachránit dalších 250 dětí, bohužel neodjel.
Samozřejmě že je možné, aby je nařídil pouze předseda senátu v přípravném řízení, soudce na návrh státního zástupce. Ten příkaz musí být odůvodněný, musí být písemný. Takže ty záruky v podstatě zákonodárce nastavil tím maximálním možným způsobem, jak je možné je nastavit.
Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Chvojka. Dovolte mi přečíst několik omluv. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se přiznám, že už jsem vystupovat nechtěl, protože jsem si uvědomil, že vlastně část toho třetího čtení už jsme nějakým způsobem vypořádali před třemi měsíci - dneska pokračujeme v rámci třetího čtení a ta první část proběhla v půlce června. Prosím o jeho podporu. Týká se těch kolegou Michálkem zmíněných odposlechů. Co se týče poukazování na různé excesy, tak já jsem o tom už mluvil v té první části prvního čtení. Kdo té advokátce vrátí to, že se ve spisu objeví informace z jejího soukromého života? A soudce řekne, že nedokáže rozlišit informace z jejího soukromého života a informace jiné.
Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku paní poslankyně Válkové.
Děkuji. Jenom já nemám ráda, když se argumentuje nějakým výjimečným případem. Já doufám, že případ Zadeh je výjimečný. Doufám, že případ Zadeh je opravdu výjimečný a nebude se už opakovat.
Evropský parlament je přímo voleným zákonodárným sborem, který svůj mandát odvíjí od voličů v České republice. To prostě možné není. Kdybych mohl postupně vyvracet všechna ta tvrzení, je možná škoda, že se neposloucháme. To samozřejmě není pravda. Samozřejmě organizace, jako je OSN a celá řada dalších mezinárodních organizací, prostě přijímá politické deklarace, protože to je popis situace a vyjádření názoru. Jasně jsem řekl, že pro Českou republiku z těchto dokumentů neplynou žádné závazky.
Já tady přečtu omluvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My si ty lidi vybereme, my si je od vás převezmeme a my se o ně postaráme. Přijato jednomyslně. Bylo tam všechno, byla tam dobrovolnost, byla tam odpovědnost, byla tam solidarita a především tam byla ta možnost...
Prosím, pane poslanče.
Ten výběr měla provést česká vláda s důrazem samozřejmě na bezpečnost a schopnost tohle provést. Jakým způsobem dopadne, je věc jiná, ale nejsme oprávněni říci: my s nikým nepovedeme žádné azylové řízení a na naše území žádný uprchlík nevstoupí.
V České republice se rozmáhá takový nešvar, že nekomentujete to, co řeknete, ale snažíte se vás k někomu připodobnit. A to je ten argument. Já tohle s prominutím zásadně odmítám. Já na rozdíl od vás jsem nerecitoval ve svazáckém stejnokroji na aktivu bezpečnostních složek, pane Kalousku. Tak mně laskavě nepředhazujte nějaké srovnávání s komunisty.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po proběhlé diskuzi a faktických si říkám, kde mám ty další přihlášky do naší strany, abych vám je mohl rozdat. Ale teď smrtelně vážně k tématu, o kterém se momentálně bavíme. Ale ne názor ministra zahraničních věcí, ministra vnitra, ale názor vlády. Co se týče konkrétně projednávaných věcí, mě zaujala jedna věc. Tady se bavíme a dlouho se bavilo o sirotcích. Z druhé strany jsem se ptal, že ty děti, a hovoří se o tom, jsou syrské děti. Tady to také zaznívalo, že potřebujeme ty děti, které jsou nějak probrány. Ale zeptal se někdo země, ze které ty děti pocházejí, jak se k nim chce zachovat?
Děkuji panu poslanci.
Drahé kolegyně, drazí kolegové, já bych vám chtěl poděkovat za tuto zajímavou, asi tak čtyřhodinovou debatu, která byla nepochybně plodná a všechny nás obohatila. Odhadl jsem to zhruba na půl milionu korun.
Děkuji panu poslanci za dodržení času.
Děkuji. Najít správnou strategii. Hledání strategie je dlouhé, finančně náročné, ale přesto když se najde, tak je nejefektivnější.
Končím všeobecnou rozpravu. Ano, pan zpravodaj.
V rozpravě vystoupilo 20 lidí, 58 faktických připomínek, někteří opakovaně, někteří dokonce i k věci. Očekávám, že další se budou načítat. Kolegyně a kolegové, pokud někdo budete mít tu odvahu a sílu a budete ochotni investovat pár svých korun ze svého poslaneckého platu, klidně řekněte. Já s vámi do Sýrie, na východní Ukrajinu, klidně pojedu. Abyste na vlastní oči viděli, o čem vy tady hovoříte zprostředkovaně.
Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."
A připraví se pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji za slovo.
Já bych poprosil, abychom přistupovali k jednotlivým návrhům s respektem, abychom se posunuli v čase trošku dál. Pan poslanec Marek Výborný do podrobné rozpravy. A dále pan poslanec Vojtěch Munzar.
Připomenu vám, že na základě této skutečnosti, těchto historických faktů, vznikl školský program, který probíhá dodnes mezi žáky a studenty našich škol. V roce 2014, myslím, to byl prezident Miloš Zeman, který udělil Nicholasi Wintonovi nejvyšší československé ocenění, Řád bílého lva, právě proto, že zachránil z beznadějné situace téměř 700 dětí. Že nemáme dostatek peněz ve státní pokladně? Dostatek altruismu, dostatek schopnosti vnímat to, co je základní hodnotou lidské společnosti? Mně to přijde něco, co nemohu přijmout, proti čemu se chci tady velmi silně ohradit.
Nebudu kritizovat svoji předřečnici za cokoli, co tady řekla. V politickém kontextu jejího vystoupení vidíme její dlouhodobý postoj, kritický ke všemu, co dělá hnutí ANO, vláda v současné době. Mě to tedy opravdu překvapilo, s tím jsem nepočítala.
Děkuji za slovo. Bavili jsme se o tom, co se dělo v tehdejším Československu v době nacistické okupace. Možná že byste to byla vy, která by si mohla nechat před každým svým vystoupením, které směřuje do budoucnosti, udělat nějaký odborný výklad. Jak to, že to spolu nesouvisí, tyto dvě otázky? Já jsem tady řekla, že Nicholas Winton zachránil 669 dětí, jejich rodiče je posadili do těch transportů. Nebyli to sirotci, přesto je Velká Británie přijala a postarala se o ně.
Děkuji. A nyní prosím pana poslance Benešíka s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Výborný a další.
Ono je vždycky složité srovnávat nějaké historické události. Samozřejmě už jenom ten rozdíl třeba 80 let hraje velkou roli.
Teď jsem smazal pana poslance Výborného.
Mně to nedá. Já nechám úplně stranou historická fakta. A v tomto smyslu skutečně tyto dvě věci spolu hluboce souvisí.
Chtěl bych vyzvat vážnou sněmovnu, abychom se snažili držet nebo vrátit k původnímu tématu tohoto bodu.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě, pane předsedající, bych si dovolila, mé jméno je Mračková Vildumetzová. Děkuji mnohokrát. Abyste si všichni uvědomili, že my v našich krajích zřizujeme dětské domovy a zřizujeme kojenecké ústavy. Víte, kolik dnes v těchto zařízeních máme dětí?
Státy se také zavazují umožnit migrantům posílat peníze domů, což je fakticky pobídka pro ekonomické migranty. Dále tu je povinnost státu zajistit nevládním neziskovým organizacím možnost pomáhat migrantům podávat stížnosti proti rozhodnutím státních orgánů ve věci azylu a povolení k pobytu v zemi. Pan ministr říkal, že to není závazné. Hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, dlouhodobě a programově odmítá imigraci. Imigrační projekty na jakékoli úrovni přímo ohrožují zájmy našeho národa a suverenitu našeho státu. Tato země je dědictvím našeho národa a není žádnou administrativní jednotkou EU nebo OSN. Věc je třeba vidět v souvislostech. Nevystoupit tak jako Maďarsko z globálního paktu znamená zásadní ohrožení našich zájmů a rezignaci na obranu našich zájmů. Jinými slovy, když byly prozatím členskými státy EU bruselské migrační kvóty vyhozeny dveřmi, snaží se jim je naordinovat oknem OSN. Přitom ještě donedávna Ministerstvo zahraničních věcí uvádělo, a uvedl to tady i pan ministr, že v této fázi ty dokumenty nebyly závazné. Proč? Proč! Já vím, že vy jako zástupce sociální demokracie máte potřebu podepisovat takové věty a takové dokumenty. My za SPD říkáme ne. Spojené státy odstoupily a odstoupilo také Maďarsko. A k Maďarsku a k jeho postupu se nyní dostanu, i k těm důvodům. Maďarští diplomaté se jednání pracovních skupin, které připravovaly návrhy obou smluv, účastnili až do konce. Maďarský ministr dále vysvětlil, že v důsledku toho je závěr maďarské vlády odlišný od závěru OSN, a cituji ho. OSN se domnívá, že migrace by měla být podporována, ale podle postoje Maďarska musí být zastavena, konstatoval maďarský ministr. To je tady zásadní rozdíl, že vy skrýváte a nechcete to veřejně projednávat. A hlavně Maďarsko po podrobném prozkoumání došlo k těmto závěrům. A ostatně víme, a k tomu se ještě dostanu, jakým způsobem vláda přistupuje k zahraniční politice. Hnutí SPD se plně ztotožňuje se stanoviskem Maďarska. A já vám řeknu, vážený pane ministře, proč je potřeba toto usnesení.
Ne, není to tak, že bych si vzala tu deklaraci a říkala bych si ano, já se ztotožňuji s úplně každou větou, která tady je. Ale to je přece úplně přirozené. Ve chvíli, kdy něco přijme 191 států v různých situacích, v různých podmínkách, je naprosto přirozené, že se s tím nemůžeme všichni ztotožnit. Přesto jsem přesvědčena, že to má svou hodnotu, i když je to, jak bylo řečeno, nezávazné a deklarativní. Je to nezávazné a je to deklarace, a proto si myslím, že je naprosto mimo tady hovořit o tom, že je to řízený proces migrace do Evropy a podobné úvahy... Opravdu nemusí mít nikdo strach, že podobná deklarace by mohla něco podobného způsobit. Jsem velice ráda, že posíláme na pomoc lidi i do organizací, jako je Frontex a další organizace Evropské unie. Toho všeho si velice vážím. A myslím si, že pořád platí, a bylo to tady řečeno mnohokrát, řešení migrace je mimo Evropskou unii. A opravdu chci ještě zdůraznit a zopakovat, že podobné, možná někdo řeknete gesto, podobný krok solidarity udělaly i země, jako je Británie, ale i ten Izrael, který dokonce nabídl těmto dětem občanství. Ano, ten Izrael. Ty rodiny tady jsou. Ale nejsou to gesta. Tyto děti jsou na území Evropy a jsou v Schengenu. A položte si, kolegové, otázku - Položte si, kolegové, otázku. Myslíte si, že tyhle konkrétní děti, že to bezpečnostní možné riziko je větší, když zůstanou v uprchlickém táboře, anebo když se dostanou do rodin a dostane se jim podpory? Položte si i tuto otázku. Nejsou ty hodnoty, o kterých často tady ve Sněmovně hovoříme, kořeny Evropy, není to křesťanství? Není to náhodou to, o čem hovoříte, že chcete chránit? Které je postaveno na úctě ke každé lidské bytosti, ke každému člověku? Ano, záleží na naší vládě. Na naší vládě záleží, koho konkrétně pozveme do České republiky. Může si říct, kdo ano, kdo ne. Ale to je odpovědnost vlády.
Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Josef Hájek.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nedalo mi, abych nepoužil svůj tady hornický selský rozum. To znamená sedm let. Jak to, že až tři týdny před volbami přijde s touto iniciativou? Mně to připadá opravdu neskutečné. A ztotožňuji se tady s kolegy, kteří toto kritizují. A tenkrát chtěla vyjádřit to, že v Sovětském svazu zahynulo 20 milionů lidí, v Polsku 6 milionů lidí a v České republice 370 tisíc lidí. Tohle neřekla. Ona řekla srovnání 20 milionů sovětských občanů, 6 milionů Poláků a 370 tisíc lidí. Je mi z toho stydno. A opravdu prosím vás, nezaštiťujte se před volbami sirotky.
Děkuji za dodržení času. Mám tady dvě faktické poznámky.
Byla za panem ministrem vnitra, za panem ministrem Metnarem, ještě když byl ministrem v té první vládě. Jí šlo opravdu o podstatu té věci. Volební téma z toho udělala odpověď vašeho pana premiéra v rozhovoru minulý týden v pátek. Tak prosím, nepřekrucujte tu skutečnost, tak jak ji můžeme dohledat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 19.45 hodin, takže 19. schůze bude pokračovat. Než se dostaneme k hlasování, tak tady mám mnoho omluvenek. Takže prosím, věnujme jim pozornost. Není o ně zájem případně. Takže já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy a procedurou.
Kolegyně, kolegové, je před námi poslední bod tohoto bodu, a to hlasování o jednotlivých návrzích. Návrhy jsme zpracovali do návrhu usnesení jmenovitě podle toho, jak návrhy načítali jednotliví poslanci, to znamená postupně, jak tady bylo. Pokud má někdo jiný návrh, tak...
Já děkuji. Takže je to návrh, že budeme hlasovat v pořadí, jak byly návrhy předneseny o celku, a pan předseda Michálek se hlásí s jiným návrhem.
Já navrhuji, abychom body u pana poslance Kopřivy hlasovali každý zvlášť.
Já děkuji za ten návrh. Prosím, přihlaste se svými kartami. Počkám, až se nám počet ustálí. Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba o proceduře hlasovat, nebo jsou všichni v pořádku s tím, že provedeme proceduru tak, jak byla načtena.
Takže první návrh pana poslance Tomia Okamury - vždycky návrh usnesení přečtu. "Poslanecká sněmovna považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa.
Ptám se, kdo je pro. Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat. Nyní prosím pokračujte. Myslím, že všichni jsme slyšeli návrh usnesení.